Je to běžný model, který je v řadě zemí světa. Samozřejmě máme tam zakotveno, pokud je něco v nějaké krizové situaci, v situaci krajní nouze, je možné, aby vstoupilo jindy. Ale jinak si myslím, že tato teze by byla přece naprosto správná, že mám dvě data v roce. Stejně obecně už jsme se celkem naučili, že ty účinnosti jsou relativně odkládané. Legislativní proces dneska trvá nejméně osm měsíců, pokud bychom vzali i přípravy na vládě, tak dva roky. Tam opravdu to zdržení, že bychom stanovili dva pevné termíny, je naprosto minimální a nepotřebujeme - anebo když potřebujeme, tak samozřejmě umíme ty výjimky ze zákona udělat. Ale nepotřebujeme, abychom nabývali účinnosti třikrát do měsíce. Ale myslím, že to je opravdu spíše úřední stanovisko Ministerstva vnitra než rozmyšlené stanovisko politické vlády. A myslím si, že by bylo naprosto správné a naprosto férové vůči občanům, kdybychom řekli ano, kontrolujte si, jestli na vás přichází nějaká nová povinnost, nový požadavek, nové zákonné ustanovení, dvakrát do roka. Na začátku prázdnin a na začátku roku. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Vážení kolegové, vážené kolegové a vážení přítomní členové vlády, dva. Jestli nějaký pozměňovací návrh dává smysl, tak je to ten, který tu představil pan kolega Benda, a chtěl bych se za něj ještě jednou přimluvit. Kolegové z ODS tu navrhli dvě předlohy, které beru jako takový výkop a zoufalé volání směrem ke zjednodušování zákonů a k větší přehlednosti právního řádu. Na tady tu iniciativu Ministerstvo vnitra reagovalo, ale myslím, že trochu nepochopilo účel. To udělat si analýzu znamená, že se podíváte do ASPI, najdete si tam zákony z roku 1918 a 1919 a řeknete, tady ty zákony už jsou mrtvé, a tím zjednodušíme občanům orientaci v právním řádu. A zasáhnout do toho, jakým způsobem jsou dále tvořeny, jestli není u něčeho vhodná nějaká rekodifikace, významná úprava. A hlavně tyto kroky koordinovat s Legislativní radou vlády, protože je to věc, která se týká i budoucích zákonů a nějaké používané legislativní techniky. Jestli pan ministr nedokáže tu odpověď podat teď, budu klidně rád za nějaké písemné vyhotovení.
Dvě krátké poznámky, protože se blížíme k době, kdy je naplánován pevný bod, takže evidentně tento bod asi nestihneme a vrátíme se k tomu někdy příště. Já samozřejmě rozumím tomu důvodu, proč si přejí zavést ta dvě data, kdy mají vstupovat zákony v účinnost. My jsme na ministerstvu postupovali a postupujeme ve dvou krocích. Ten první krok je opravdu najít ty obsolentní zákony, které ten systém pouze zaplevelují. To je teď připraveno a ta věc je v mezirezortu.
Děkuji. Do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Kupka.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já si dovolím také velmi rychle reagovat. Já si myslím, že jsme tady před malou chvílí slyšeli další argument, proč by bylo opravdu dobré zavést opravdu jen dva dny, kdy mohou zákony vstupovat v účinnost. Je to běžné i v evropských zemích, kde se stejně tak implementují evropské zákony, evropské směrnice a nařízení. Je to opravdu významný krok ke zjednodušení.
Děkuji. Máte slovo.
Tato suma byla mezitím zvednuta, a to tak, že od roku 2015 už se jedná o 500 milionů korun ročně.
Do rozpravy není nikdo přihlášen. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Pan ministr? Popřípadě ještě pan zpravodaj výboru pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj? Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
V proceduře budeme hlasovat... Ale pokud mám správnou informaci, žádné podané nebyly. Potom budeme hlasovat pozměňovací návrh C, to je můj pozměňovací návrh. Další hlasování bude pozměňovací návrh A1, jehož jsem autorem, pozměňovací návrh A2, jehož jsem autorem. A posledním hlasováním pozměňovací návrh B kolegy Hamáčka. Potom budeme hlasovat o zákonu jako o celku.
Návrh procedury zazněl. Nyní tuto proceduru schválíme hlasováním. Návrh procedury byl přijat a budeme nyní podle něj postupovat.
Děkuji. Čili první hlasování bude hlasování o pozměňovacím návrhu C, jehož jsem autorem.
Děkuji. Kdo je proti?
Děkuji. Jedná se o technické upřesnění právních předpisů stanovujících technickou specifikaci jednotlivých základních služeb. Hospodářský výbor nedoporučuje.
Návrh nebyl přijat.
Děkuji. Jedná se o upřesnění základních poskytovaných služeb, hlavně ceny orientované s výjimkou. Hospodářský výbor nedoporučuje.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Jelikož jsme se posunuli do roku 2019, tak dáváme tyto dvě sumy dohromady. Hospodářský výbor doporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Děkuji. Hospodářský výbor doporučuje.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tím jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a můžeme hlasovat o zákonu jako celku.
Toto navýšení nebylo diskutováno v rámci důchodové komise a i v podkladech v rámci tohoto vládního návrhu stojí, že z pohledu dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí znamená tento návrh potřebu dodatečné fiskální konsolidace. Můžeme o něm tisíckrát diskutovat, jestli byl dobrý, nebo špatný, ale byl to nějaký první konkrétní krok v rámci řešení důchodového systému v České republice. To už jsme tedy také několikrát řekli. Chtěl bych podotknout, že bohužel ze strachu před slovem reforma se tato komise jmenuje Komise pro spravedlivé důchody a má z mého pohledu neuvěřitelných 44 členů, což významným způsobem komplikuje diskuzi a návrhy v rámci práce této komise.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, měl jsem, mám a vždy budu mít za to, že výplaty důchodů v rámci povinného pojistného systému mají být vypláceny podle zákonem stanoveného valorizačního vzorce a že vláda nemá mít právo politickým rozhodnutím výplatu z tohoto valorizačního vzorce navýšit. Sami uvádíte ve vládních dokumentech, že po roce 2030, když půjdou ročníky 1970 do důchodu, se začíná systém propadat do neřešitelné situace. A věřte mi prosím, že pokud byste nabídli vlastní alternativu, která by byla lepší než to, o co jsme se pokoušeli my, tak bychom to rádi podpořili, protože my jsme nikdy netvrdili, že jsme nositelé jediné pravdy. Ale vy žádnou alternativu jste přes své sliby nenabídli. Vy máte penzijní reformu jako jednu z hlavních priorit, a všichni dobře víme, že to, co se odehrává v té komisi, která si říká Komise pro spravedlivé důchody, opravdu k žádné reformě nevede a nepovede. To znamená, to, co máte v programovém prohlášení vlády, nebude naplněno. To je váš slib, to je váš závazek vůči voličům i vůči této Sněmovně. Když ho nedodržíte, já budu rád. Ale to je jenom důkaz, jak nekompetentně jste přistupovali k otázce důchodů od samého začátku, už když jste psali programové prohlášení vlády. I většina z vás už dneska ví, že to je hloupost, a pravděpodobně proto se k tomu vůbec neodhodláte, byť jste slíbili, že to uděláte. To je jenom další důkaz vaší nekompetence a vaší politické neodvahy ten základní krok udělat. Ale dá se to říct také opačně. A tohle je ten problém vaší totální neodpovědnosti vůči budoucím generacím. To je problém, který se nepromítá ve vaší politice pouze v povinných pojistných, protože úplně stejně bychom mohli mluvit o zdravotním pojištění. To jsou dva problémy komplementárně spojené - penzijní a zdravotní pojištění. Ale ono se to promítá i do vašeho přístupu k environmentální politice. A vy dobře víte, že aniž byste cokoliv udělali, že v těch letech 2040 až 2050 je zásadním způsobem ohrožena penzijní i zdravotní péče pro úplně všechny, a je vám to úplně jedno.
Tak jako v případě obětí hazardu, jejich vrahem nejsou jen nenasytní provozovatelé výherních automatů, ale také stát, který vytváří podmínky, které k závislosti na hazardu vybízejí. A nejde jen o spotřební daně, ale také o plíživé zvyšování daní a poplatků ve všech oblastech, které tato vládní novela zákona přináší. Zvyšuje daně, protože naslibovali nemožné a teď se na to nedostávají peníze. Takže se zdražuje, bude se zdražovat a občanům se bude žít hůře. Budou si muset sáhnout více do peněženky. Je to tak, to je fakt. To je fakt, to je návrh této vlády. Aby naše země byla ještě méně atraktivní pro investory? Aby rostla moc byrokracie, která bude muset čelit vyšší motivaci celého národa daně obcházet? To je přece přesný opak toho, co jste slibovali před volbami. Je to přece opak toho, k čemu jste se zavázali ve svém programovém prohlášení. Podvedli jste své voliče a berete jim peníze jen proto, abyste jim pak před volbami pár stovek přihodili na nějakém příspěvku. Vážená vládo, vážené dámy, páni ministři, nechte peníze lidem. A stačí k tomu, drahá - doslova předrahá vládo - stačí k tomu maličko. My v SPD nezpochybňujeme, že alkohol či kouření jsou z určitého pohledu problém, například u dětí. Ale zásadně se lišíme v řešení takového problému.
Registruji váš podaný návrh. A nyní prosím do rozpravy pana předsedu Bartoška, který je přihlášen s přednostním právem, poté bychom se měli dostat k řádně přihlášeným poslancům.
Já myslím, že dnešní hlasování o programu, tak jak proběhlo, jasně ukázalo, jak vládní koalice přemýšlí a řeší otázku lidí v nouzi. Je to bod, který je podporován napříč politickým spektrem, a tato vládní koalice místo toho, aby se rozhodla, že lidem pomůže svými hlasy, a má na to plné právo, zařadila jako první bod dnešního jednání daně. Osobně můžu říct, že mě to mrzí. A mě to mrzí, je to otázka priorit. Já jsem přesvědčen, že úkolem každé vlády je především otázka pomoci lidem primárně. Poslanecké sněmovně se předkládá řada návrhů a řada z nich jde poslaneckou iniciativou. Je to standardní proces, který je v pořádku. Právě proto zde máme vládní návrhy zákonů, které projdou řádným legislativním procesem, jsou řádně opřipomínkovány, jsou vzneseny námitky, které jsou vypořádány, a jednotlivá ministerstva mají k dispozici aparát, který může jednotlivé výhrady vysvětlit nebo zapracovat. Který už jiný zákon by měl projít standardním legislativním procesem než zákon, který se týká daní? Bohužel v tomto případě vláda přichází s návrhem, který je nedopracovaný a polovičatý, protože ona tzv. RIA nebyla zpracována. Česká národní banka měla také připomínky, které nebyly vypořádány. Pod toto se chcete podepsat? Zaznělo zde ze strany pana ministra zdravotnictví, co všechno tato vláda dělá a chystá v oblasti závislosti a jak tedy těm lidem pomáhá. Jestliže přijde závislost, tak vás zcela ovládne a je úplně jedno, jestli chodíte v drahých botách anebo chodíte žebrat. Ať už nelegální činností, krádeží, prostitucí nebo čímkoliv jiným. Prostě taková je realita ve světě závislostí. A jestliže se zde vláda holedbá, co všechno udělala, tak já si kladu otázku, jakým způsobem tato vláda podporuje organizace, především neziskové, které se podílejí na prevenci a léčbě.
Nebo jste hledali, co ještě není zdaněno, a je třeba zdanit úplně všechno, co se hýbe? Někdo si stěžoval? Já vám to prozradím. Vláda to navrhuje kvůli boji s klimatem, protože usoudila, že centrální zásobování teplem je ekologičtější než malá domovní kotelna, a přitom malá domovní kotelna má nižší daň než centrální zásobování teplem. Takže vidíte, jak se dá pěkně použít cokoli ke zvýšení daní. Pak to má smysl, když to bude všude. Jinak nevím, proč trestáme těch 400 tisíc domácností. Možná bychom mohli ještě pár slov o tom lihu, pivu a víně. Kdyby měla klesnout, tak by i ten výnos měl jít dolů. Vláda počítá - a já bych řekl správně, pochvalme vládu za realistický přístup, vláda nepředpokládá, že klesne spotřeba alkoholu. Kde je ten boj? Kde je to snižování spotřeby alkoholu v číslech? Kdo by nechtěl snížit spotřebu alkoholu? Kdo z politiků by volal po vyšší spotřebě? Vláda ale volá po tom, aby se nesnížila spotřeba, protože potřebuje peníze. Pijte jako dneska, zaplatíte víc a my tu miliardu už někomu rozdáme, nebojte se, my se o vaše peníze postaráme, na to jsme docela dobří. Až na podnět opozice to stát zdanil. Zahřívaný tabák, ať nepropagujeme žádnou firmu. Vláda správně uvádí, že je to harmonizovaná daň a každý členský stát musí splnit dvě podmínky. To je všechno pravda. Pokud se nepletu. Možná že se pletu. Ne všechno, co se píše v tisku, je pravda, jak se nakonec ukáže. Tak pokud tak není, tak se omlouvám. Nerad bych parafrázoval. Tady to mám. Technické rezervy pojišťoven jsem prošel. Výhry 100 tisíc jsem prošel. Protože nevím, kolik dneska stojí krabička.
Dámy a pánové, dovolte mi představit vám návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Jeho hlavním cílem je zvýšit ochranu občanů před vznikem závislostí na návykových látkách a hraní hazardních her a omezit škodlivé společenské dopady, které jsou s těmito závislostmi spojené, a to s pomocí změn ve zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu. Konzumace návykových látek má nejen negativní účinky na zdraví české populace...
Děkuji, pokračujte.
Vyšší daně mohou nejen zvýšit příjmy veřejných rozpočtů, ale také motivovat spotřebitele ke snížení spotřeby, a tím omezit související zdravotní problémy. Balíček zákonů také mění metodu tvorby technických rezerv pojišťoven za účelem nastavení objektivnějšího kritéria pro daňové účely. V novele zákona o spotřebních daních se především zvyšuje sazba spotřební daně z lihu, z tabákových výrobků, ze surového tabáku a ze zahřívaných tabákových výrobků. Tento návrh vychází vstříc požadavkům ministra zdravotnictví a předsedkyně vládního výboru pro prevenci závislostí, kteří upozorňovali na zvýšení dostupnosti návykových látek v důsledku růstu životní úrovně. Z tohoto ministr zdravotnictví a národní protidrogová koordinátorka opakovaně apelovali na Ministerstvo financí, aby přistoupilo k vyššímu zdanění zejména alkoholu a tabáku prostřednictvím vyšších sazeb spotřební daně. Návrh na úpravu sazeb spotřebních daní se váže i na programové prohlášení vlády, podle kterého bude vláda při řešení problému závislosti prosazovat taková opatření, která povedou ke snižování škod a rizik spojených s problematikou závislosti na návykových látkách. Při přípravě zvýšení těchto spotřebních daní jsme se samozřejmě vypořádávali i s rizikovými faktory. Česká republika dlouhodobě patří mezi země s velmi nízkým podílem nezákonného obchodu s těmito komoditami, a to jak v rámci EU, tak celosvětově. Obdobnou funkci plní také nově spuštěný celoevropský systém pro sledování pohybu tabákových výrobků. U lihu slouží k tomuto účelu kontrolní pásky podle zákona o povinném značení lihu. Zároveň se tímto opatřením podporuje práce v této oblasti, která tvoří podstatnou část ceny poskytované služby, proto se nepředpokládá, že by se zmíněné snížení sazby DPH promítlo do konečné ceny restauračních služeb pro spotřebitele, tedy ani do ceny prodávaného piva. Dalším opatřením, které má omezit škodlivé společenské dopady, je novela zákona o dani z hazardních her. V rámci této novely se navrhuje zvýšení sazby daně z hazardních her pro některé dílčí daně z hazardních her. Pozměňovacím návrhem přijatým Poslaneckou sněmovnou však byl tento systém opuštěn a zdanění provozování hazardních her tak nyní tomuto rozdělení neodpovídá. Relativně nebezpečné živé hry se daní stejně jako například tombola. To není systémové a já to považuji za krajně nevhodné. I když samozřejmě respektuji vůli Parlamentu, mám přesto za to, že původní vládní návrh byl v tomto jednoznačně lepší, protože lépe odrážel charakter jednotlivých hazardních her. Při přípravě návrhu z roku 2015 byly provedeny důkladné analýzy celého komplexu nové hazardní regulace včetně zdanění. Do procesu byli zapojeni adiktologové, experti na provozování hazardních her, ale také organizace provozovatelů hazardních her. I když je hlavním cílem zdanění provozování hazardních her získání prostředků pro veřejné rozpočty, koneckonců jde o daň, takže kdybychom tento cíl neměli, nebylo by ji nutné zavádět, a tak byla tato daň vždy chápána také jako doplněk regulace provozování hazardních her, čemuž odpovídala její konstrukce. Dokonce platí, že pokud mají být různé hazardní hry zdaňovány různě, tak tato daň musí zohledňovat rizika a specifika jednotlivých hazardních her, aby byla v souladu s evropskými právem. Občas zaznívá argument, že jsou tyto analýzy chybné, protože predikovaly vyšší výnos daně. Tyto analýzy však byly především adiktologické.
Zvlášť pokrytecké mně to připadá v situaci, když to navrhuje poslanec, který hlasoval pro zdanění církevních náhrad církvím a Federaci židovských náboženských obcí. V tomto případě to snad není ani okradení již jednou okradeného, ale okradení zavražděného. Tak od těchto kolegů je takováhle argumentace opravdu mimořádně pokrytecká.
Takhle jsme se domluvili, na to jsme si podali ruku. Současně chci podpořit návrh pana předsedy Kováčika k té senátní vratce. Pokusím se to ještě trošku šířeji zdůvodnit. Protože se nám nepovedlo na minulé schůzi tento návrh zákona projednat, tak pan senátor Nytra se 4. července obrátil dopisem na pana předsedu Poslanecké sněmovny s žádostí, abychom ten bod projednali dneska. Je dnes přítomen a je připraven obhajovat názor Senátu. Pokud to neprojde, tak navrhuji vyřadit tento bod z programu schůze, přestože to není ústavně komfortní, protože zítra bohužel nebude moct nikdo z určených senátorů se toho jednání zúčastnit a obhajovat tak stanovisko Senátu ze závažných důvodů, se kterými jsem vás před chvíli seznámil.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní ostatní přihlášení: první je přihlášen pan poslanec Jiří Valenta, připraví se pan poslanec Ivan Adamec. Pane poslanče, máte slovo.